Ano, nalijme si čistého vína. Lidem nezbývá po třech letech vlády ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL v jejich peněženkách o nic více, než tomu bylo za předešlé vlády Miroslava Kalouska a ODS.
Děkuji panu poslanci Okamurovi.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Jde o zařízení, která musí být připravena v jakoukoliv hodinu převzít do krátkodobé péče dítě, i více dětí v situaci, kdy se o ně vlastní rodiče nemohou postarat. Jsou to krizová zařízení, která musí být neustále k dispozici.

Dobrý den, vážený pane předsedo.
Děkuji za slovo. Nebojte, nebudu se tady snažit o nějaký jiný název nebo něco úplně nového, ale vaši pozornost upřu na jiný problém, který souvisí se státními svátky jako celkem, a to je, když státní svátek připadne na sobotu nebo neděli. Já jsem se touto problematikou lehce zabýval a zjistil jsem, že některé státy v Evropě tuto možnost využívají. Jmenovitě Velká Británie, Belgie, Španělsko, Kypr, Rusko a také třeba Spojené státy americké. V té se praví, že pokud státní svátek připadne na neděli, tak pondělí je automaticky státním svátkem. Ve Španělsku o přesunu státního svátku rozhoduje vláda. Děkuji za pozornost.
Ale spíš možná bych chtěla vyložit to, co tady pan kolega říkal, aby nedošlo k mýlce. Navrhujeme pouze, aby v kalendáři jako odkaz dalším generacím byly tyto dny uvedeny, aby si každý mohl uvědomit, co který den z hlediska naší historie obnáší.
Nikoho nevidím. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Je to hlasování s pořadovým číslem 410, přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro návrh 117, proti nikdo. Já tedy zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku. Děkuji. Přihlášku nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu a i nyní se táži na závěrečná slova navrhovatele nebo paní zpravodajky. Není tomu tak. Nyní přikročíme tedy k hlasování o přednesených návrzích. Nejprve tedy budeme hlasovat o návrhu celého zákona. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Už mi to naskočilo zpátky na obrazovku, takže přečtu: Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Nyní budeme hlasovat ještě o doprovodném usnesení. Táži se, zda je potřeba, abych přečetl text, anebo každý ví, o čem budeme hlasovat. Nikdo nevznáší námitku. Já se omlouvám, ale hlasování jsem zapnul, takže bude patrně problém. Poprosím vás o chvíli strpení, musím zjistit, co se děje se systémem. Přeruším jednání Sněmovny na deset minut.
A to je velmi široký pojem. Podstatu právnických osob tvoří buď lidé, nebo věci a podle toho se rozlišují: společenství osob neboli korporace, za druhé společenství věcí neboli majetku a společenství právnických osob. Nyní se zmíním jenom krátce, protože také nejsem ekonom, o některých věcech ekonomických. Jako člen kontrolního výboru vím, že v mnoha fakultních nemocnicích se v minulosti, a dlouhé minulosti, nehospodařilo dobře. Je pravda, že na to máme hodně málo času. A nejsou to jenom moje soukromé názory, ale jsou to názory nebo i obavy některých subjektů, organizací a jednotlivců. A my řekneme: Dobře že ho tady máme, protože aspoň budeme moci poskytovat zdravotnické služby. To je skutečně velká obava.
Jsem si vědoma, že si tento zákon současná vláda vytkla jako jeden ze svých nejzákladnějších cílů, přesto jsme zde slyšeli v minulém týdnu, nebo v minulém projednávání, kdy zákon byl otevřen, dopis, který poslala paní ministryně pro místní rozvoj, paní ministryně Šlechtová, byl zde přečten paní poslankyní Maxovou, která zde zásadní výhrady k tomuto zákonu také poslala. Předkladatelé si od toho zákona slibují nejen vyřešení bytové nouze lidí, kteří se ocitli na ulici nebo v nevyhovujícím bydlení, ale současně i pomoc lidem, kteří bydlí, ale do bytové nouze se s ohledem na své nízké příjmy kdykoliv mohou dostat. K tomu se ještě dostanu. Proces přípravy tohoto zákona byl od začátku doprovázen kompetenčními i věcnými spory mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem pro místní rozvoj a ministrem pro lidská práva. Ani proces přijetí této koncepce nebyl jednoduchý a teprve 12. října 2015 se vláda shodla na jejím finálním znění. Tento koncepční materiál vymezil priority v oblasti sociálního bydlení, alokoval finanční částky na rozvoj sociálního bydlení a měl být základem pro budoucí zákon o sociálním bydlení. To jsou ty zásadní otázky, které by zde měly zaznít a měly by být zodpovězeny. Pro koho by tady tento zákon měl být určen, pro koho by toto sociální bydlení mělo být určeno a kolik by mělo stát. Tento systém měl být pro své klienty prostupný a motivující. Součástí koncepce byly také konkrétní úkoly pro jednotlivé resorty v oblasti sociálního bydlení a zákon o sociálním bydlení měl být podle koncepce vládě předložen do 30. června 2016 spolu s doprovodnými zákony. Existují i další dokumenty, které chystaly jednotlivé resorty v souladu s úkoly zadanými vládou. Ta nešla tak hladce, jak si určitě představovalo ministerstvo. Termíny předložení zákona se stejně jako u koncepce opakovaně posouvaly. Zákon doznal v procesu připomínkování velkých změn. Do vnitřního připomínkového řízení byl proto zákon poslán teprve v červenci loňského roku a až v září putoval do vnějšího připomínkového řízení. A vnější připomínkové řízení bylo ukončeno 19. října. Zákon byl předložen bez dosažení shody se subjekty, které mají k sociálnímu bydlení co říci. Hlavní nesouhlas vyslovilo Ministerstvo financí. Některé požadavky byly sice protichůdné, drtivé množství připomínek se ale stále opakovalo. Verze ve vnějším připomínkovém řízení obsahovala dokonce pro obce finanční sankce. Během připomínkového řízení byly současně vysloveny obavy z nízkého počtu sociálních pracovníků, kteří mají v novém systému začít fungovat a zajišťovat sociální práci s problémovými nájemníky. Velké množství připomínek směřovalo k otázkám, jak vůbec by mělo sociální bydlení podle navržené normy fungovat v praxi. Já se nyní nechci pouštět do rekapitulace jednotlivých avizovaných návrhů, protože jsme se o nich dozvídali téměř výhradně z médií po koaličních jednání. Postupně se upustilo od povinného zapojení obcí. Změněna byla úloha úřadů práce, které měly původně fungovat jako jakési sociální realitní kanceláře. Vymyslel se nový úřad na přidělování státních bytů, aby se od něj následně také upustilo a kompetence se svěřily Státnímu fondu rozvoje bydlení. Nová sloučená dávka nahrazující současný doplatek a příspěvek na bydlení byla nakonec ponechána nejen na zaplacení sociálního nájmu v sociálních bytech, bude moci dále putovat i do standardních bytů. Měnily se lhůty, definice cílové skupiny a další podstatné náležitosti zákona. Ale nechci zabíhat do detailů. To ví jen paní ministryně Marksová a její kolegové ve vládě, jak diskuse probíhala a z jakých důvodů se některé zásadní parametry zákona měnily a jak velké kompromisy a z čí strany byly akceptovány. A hlavně není úkolem nás poslanců řešit za ministry a vládní strany jejich vzájemné spory a nesoulad. Jako zpravodajka však musím znovu upozornit na naprosto zásadní věc. Vláda nám tedy posílá úplně nový zákon, aniž by prošel kolečkem standardních připomínek. Není také jasné, kde se vezme dostatečný počet bytů, které by mohly sloužit jako byty sociální. A komise doporučila vrátit dokument k přepracování. Mám tu k dispozici některé pasáže. Možná si říkáte, že jedno stanovisko by nemělo mařit naši vůli sociální bydlení řešit, že i při některých neznámých je třeba systém sociálního bydlení rozjet. Já bych si to určitě přála, protože navzdory možná odlišným představám asi všichni cítíme, že pro určitou skupinu lidí mohou sociální byty představovat účinnou a zaslouženou pomoc a návrat do normálního života. Bavíme se o nákladech v řádu miliard, bez nichž sociální byty podle současné, velmi ambiciózní představy nikdy fungovat nezačnou. A tyto informace mě právě proto děsí.
Třetí oblast, ten důvod, proč se píše speciální zákon o veřejnoprávní hospodářské organizaci, to by nemělo být kritikou tohoto zákona. Takže ministerstvo řízené ministrem Němečkem tuto prioritu nemělo a je dobře, že ji získalo za ministra Julínka. Musím znovu zdůraznit, že veřejných neziskových organizací speciálního typu máme více, a kromě toho, co tady už citoval ministr Ludvík, lze jmenovat dvě nejméně veřejnoprávní sféry, které jsou blízké zdravotnictví, kde ad hoc vzniklé neziskové organizace fungují dobře. Druhou sféru neziskové organizace ad hoc de facto reprezentuje i Všeobecná zdravotní pojišťovna. Poslední bod o problémech, které ten zákon bude řešit, bude už kratší. Týká se vnitřních problémů fakultních nemocnic a lékařských fakult. Ředitele nemocnice a v rámci svého úvazku lékařské fakulty děkana lékařské fakulty. Zůstávají věci nedořešené. O tom už tu mluvil pan zpravodaj Vyzula. Ve stávajícím návrhu třeba zůstala nedořešena problematika evidence a proplácení sdílené pracovní doby mezi dvěma zaměstnavateli, nemocnicí a lékařskou fakultou. Řada dalších problémů tady je vedle té dvojkolejnosti, drobných problémů v personalistice a podobně. Nebudu pokračovat ve výčtu důvodů pro zákon. A jenom konstatuji, že přeměna fakultních nemocnic na univerzitní nemocnice by byla velmi pozitivním příspěvkem ke zvýšení efektivity našeho zdravotnictví. Nemocnice řízená státem nemá silnou motivaci chovat se racionálně a hospodařit s vlastní zodpovědností. A netýká se to jenom vrcholového managementu. Ta zvýšená zodpovědnost zahrne de facto i zodpovědnost jednotlivých klinických pracovišť, která, pokud ji nepřijmou, by taky mohla přijít o své příležitosti.
Já vám děkuji, pane poslanče. Jako další je do obecné rozpravy přihlášen pan poslanec Ludvík Hovorka a připraví se pan poslanec Jiří Štětina.
On říká: no tak tam dáme dvacet let. On se tehdy rozčilil a řekl mi: no ale když to tedy tak bude, tak my se s vámi o tom vůbec nebudeme bavit a zprivatizujeme ty nemocnice podle zákona o velké privatizaci.
Na druhé straně zde zůstává v návrhu řada ustanovení, která jsou ve stávající podobě velmi riziková. V žádném případě ale nebudeme souhlasit se zkracováním lhůt, protože diskuse kolem tohoto návrhu zákona budou složité a těžko lze předjímat výsledek. A také lze těžko vzhledem k tomu předjímat i to, jakým způsobem se klub KDU-ČSL zachová v konečném hlasování, jestli se k němu vůbec v tomto volebním období dostaneme.
Já vám děkuji, pane poslanče. Já se ptám, zda má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě. Nikoho nevidím.
Opravdu velmi krátce. Je vidět, že ta materie je složitá. To neustálé vyvádění majetku státu. Tady se opravdu musí argumentovat přesně tím... Veřejné vysoké školy. Opravdu je to skoro identické. K převádění majetku nedochází. Nikdo ty nemocnice prodávat opravdu nebude. Ani to nejde, protože dneska je v tom zákoně daleko tvrdší možnost tomu zabránit, než tomu bylo dřív. V tomto případě Ministerstvo financí, které za ně ručí. Pak tady bylo několik zmínek na téma dvojkolejnost úvazku. Je to skutečně vždycky o dohodě. Pan poslanec Štětina. A tady se jim asi zabrání právě tím, že tam bude to ručení celým majetkem. Tak o tom jsem skoro přesvědčen. Já bych chtěl zdůraznit ještě jednu věc. Univerzity nemocnice nepřebírají. České zdravotnictví je síť. Je to určitý systém, který vzniká od těch regionálních nemocnic. Neexistuje. Už k tomu nechci dále pokračovat. Naopak ji budu vítat.
Já vám děkuji, pane ministře. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, abych krátce shrnul, co zde bylo uvedeno. Takže sami jste viděli, že těch problémů je tady celá řada a že je potřeba je řešit. Nicméně máme tady jeden návrh na zamítnutí. Garančním výborem byl zvolen zdravotní výbor, ale potom také přikázání výboru školskému.
Nyní bychom tedy přistoupili k hlasování o návrzích tak, jak byly předneseny. Eviduji žádost o odhlášení, které samozřejmě vyhovím, a poprosím vás všechny, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Prosím, máte slovo.
Hezké odpoledne, dámy a pánové. Pan kolega poslanec Svoboda to podmíněně řekl, takže prosím, abychom hlasovali nejprve o zamítnutí.
Dobře. Já jsem to takhle nepochopil z řeči, ale nemám s tím žádný problém. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Uznávám to, že sociální bydlení je nástroj sociální politiky v odůvodněných případech, ale neměl by vytvářet další nespravedlnost. Připočítává i běžné domácnosti, ve kterých jsou náklady na bydlení větší než 40 % započitatelných příjmů, to znamená dalších 350 tisíc osob, které dnes normálně bydlí. To není o tom, že odmítám sociální bydlení jako nástroj sociální politiky. A já se táži, co bude tedy v tom případě s neziskovým sektorem, který již v současné době v této oblasti pracuje. Osobně je mi velice líto, že zde musím konstatovat, že ministerstvo totálně promarnilo šanci na přípravu kvalitního zákona a pod tlakem času a blížících se voleb se snaží situaci tímto způsobem vyřešit.
Nyní s přednostním právem se přihlásila paní místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Jana Černochová. Prosím, paní místopředsedkyně.
Děkuji, pane místopředsedo. Stydím se za to, že z ministrů této koaliční vlády je tady přítomná navrhovatelka paní ministryně Marksová a teď dorazil pan Pelikán. A kde jsou ministři této vlády, aby nám vyjádřili své názory, které publikují v médiích, ale teď tady nesedí?
To je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Nejprve vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami, a budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Jany Černochové o přerušení tohoto i následujícího bodu do přítomnosti ministra financí Andreje Babiše.
Dovoluji si požádat o přestávku pět minut.
Já navrhuji přestávku v trvání dvou hodin.
Jistou obavu vzbuzuje i fakt, že návrh zakotvuje definici univerzitních nemocnic, ale český právní řád vůbec nedefinuje obecný pojem nemocnice, jejich strukturu, funkce a dělbu činnosti mezi jednotlivými typy zařízení. Tento neblahý stav trvá od roku 2012, kdy byl tehdejší pravicovou vládou překotně zrušen zákon o péči o zdraví lidu a bez řádného projednávání nahrazen třemi jinými zákony - zákonem o zdravotních službách, zákonem o specifických zdravotních službách a zákonem o zdravotnické záchranné službě. Nemocnice, které nebudou univerzitními, budou nadále zahrnovány mezi poskytovatele bez rozlišení, jestli se jedná o ambulance s jedním lékařem, nebo krajskou nemocnici, která může být v určitém případě i větší, než je nemocnice univerzitní. Ministerstvo zdravotnictví se dlouhodobě nezabývá nutností právně vymezit pojem nemocnice, strukturu a základní síť, jejíž součástí by mohly být případně i univerzitní nemocnice. Kritici návrhu hovoří také o znejistění a oslabení ostatních nemocnic, kde vedle poskytování zdravotní péče probíhá i specializační celoživotní vzdělávání. Jiné, neuniverzitní nemocnice by prý podle dikce zákona nemohly výuku uskutečňovat, i když ji dosud vykonávaly. Doposud může ministr zdravotnictví ředitele fakultní nemocnice kdykoliv odvolat. Neříkám, že to je správně. Ředitele univerzitní nemocnice může ministr odvolat jen ze zvláštních důvodů a na základě tříčtvrtinového souhlasu rady, která bude univerzitní nemocnici řídit. Z tohoto důvodu budou univerzitní nemocnice ve zřejmé výhodě proti nemocnicím ostatních zřizovatelů. Sporných bodů a otázek je opravdu hodně a svědčí o tom, že tento podle mého názoru horkou jehlou šitý návrh zákona může být dost těžko v průběhu dalšího projednávání vylepšen do podoby, která byla slíbena programovým prohlášením této vlády. Jestli by jediným důvodem pro přijetí tohoto zákona měl být fakt, že na západ od České republiky pojem fakultní nemocnice neznají, pouze pojem univerzitní nemocnice, jak tvrdí v současných prohlášeních a mediálních výstupech pan rektor Zima, tak to by pro podporu tohoto návrhu zákona bylo skutečně málo. Poslouchala jsem dnes také tiskovou konferenci strany TOP 09 a zaujal mě fakt, že oni tento zákon podporují, protože v mnohém prý připomíná návrh bývalého ministra zdravotnictví pana Hegera. Už to by podle mého názoru mělo být pro současného ministra zdravotnictví určitým varováním, že není něco v pořádku.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní přečtu omluvu. Nyní dávám slovo panu poslanci Tomio Okamurovi a připraví se pan poslanec Leoš Heger.
Vážené dámy a pánové, předložený vládní návrh o univerzitních nemocnicích má ambici řešit dva problémy, které jsou dlouhodobé. Ve skutečnosti ale tento zákon umožní především vyvedení majetku státu a jeho nižší ochranu. Prvním problémem je definování spolupráce mezi nemocnicí, která je příspěvkovou organizací státu, a lékařskou fakultou. Souhlasím, že nynější stav je problematický, neboť omezuje vliv univerzit na provoz nemocnic. Fakticky jde o dva nezávislé subjekty. Druhým problémem dnešních fakultních nemocnic je jejich hospodaření. Důvodem často ztrátového hospodaření je jednak průběh výuky a jednak také úroveň řízení nemocnic. Vláda tedy předložila zákon, který se tváří, že uvedené problémy vyřeší. Stávající praxe spolupráce mezi příspěvkovou organizací státu a fakultou probíhá řadu let a jsem přesvědčen, že ji můžeme zlepšit při zachování charakteru státní příspěvkové organizace. Stát může snadno ukládat svým organizacím povinnosti, činnosti a úkoly. Vztahy k univerzitám mohou být řešeny smluvně a stát by mohl výrazně ovlivnit rozsah smluvní spolupráce. Je iluze, že spolupráci vyřeší podle vládního návrhu zákona účast zástupců univerzit ve správní radě. Ještě v uvozovkách zábavnější je představa, že univerzitní nemocnice získají kvalitní řízení a management. Problém řízení nemocnic není v tom, že jde o státní organizace. Primárním problémem úrovně řízení fakultních nemocnic je fakt, že jejich řízení ovlivňují různé stranicko-kmotrovské mafie.